Ale pokud se podíváme na běžný život, tak pokud morálně a podnikatelsky selže drobný živnostník nebo malá firma nebo morálně selže a pracovně selže zaměstnanec, pak tito lidé většinou nesou plnou odpovědnost za toto selhání. Jestliže byty byly převedeny za cenu, která neodpovídala skutečné hodnotě, a jestliže celý majetek OKD byl privatizován za cenu, která neodpovídala reálné ceně, to znamená, že došlo ke zkreslení znaleckých posudků, pak by stát kromě jiného měl požadovat náhradu i od těch lidí, kteří vyhotovovali znalecké posudky pro rozhodování vlády.
schopnost této právní úpravy dosáhnout zamýšleného cíle je však v podstatě nulová, neboť zadávací řízení je zákonem o zadávání veřejných zakázek natolik propracováno, že ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu nemá možnost, aniž by podstoupil neúměrné riziko, tento proces v rozporu se zákonem ovlivnit; obdobně to platí o investičních pobídkách; Přitom ovšem platí ústavní zásada, že základní právo lze omezit nejen v případě mimořádně silného a řádně odůvodněného veřejného zájmu, ale současně i při pečlivém šetření podstaty a smyslu omezovaného základního práva, s čímž tato právní úprava nepočítá. Naproti tomu ze záznamu z rozpravy zřetelně vyplývá, že tato ustanovení jsou namířena na politického konkurenta s cílem ho oslabit, k tomu ovšem zákon v demokratické společnosti sloužit nemůže, nemůže být výsledkem libovůle. Kolegyně, kolegové, toto bylo stanovisko, kterým zdůvodnil svoje veto prezident republiky. Já se vám moc omlouvám za to, že jsem to zde celé přečetl a že jsem zdržel jednání Poslanecké sněmovny. Nebyla to žádná obstrukce. Máme času poměrně dost. Nicméně z mé strany poslední prosba. Ale nezlobte se, opravdu se nám nelíbí, že je to norma ušitá na jednoho člověka a hlavně že má platit de facto od zítřka.
Já mám vážné pochybnosti o té jistotě. Důvody jsem říkal předtím.
Další faktická poznámka pana poslance Hájka.
Dobré odpoledne, pane předsedající, pane premiére, paní ministryně. Já jsem také poslouchal tady pana ministra pro legislativu, který hovořil, že hlavním cílem je vytvořit stejné podmínky pro soutěž politických stran. Takže já se ptám, když je ministr pro legislativu, on teď někde odešel... To samé se týká kultury, zdravotnictví. Proč nezajistíme rovné podmínky pro občany, pro zdravotnictví? To už jsem já zažil před rokem 1989, když se vytvářely stejné podmínky pro všechny. Tak pokud je tohle cílem, tak u toho já nechci být.
Já vám také děkuji. Nyní eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První pan ministr, připraví se pan poslanec Faltýnek.
Takže já tomu rozumím. Tam jsem tuhle argumentaci neslyšel. Prostě politické strany jsou přece úplně jiné subjekty než sportovní týmy. To snad nemyslíte vážně"
Máte pravdu. Jenom bych vám chtěl říct, co mi vadí na tom zákonu. Víte, já to převedu nejdřív na komunál, na kraj anebo třeba tady na ordinaci pana kolegy. A za chvilku si to někdo rozmyslí z mých koaličních partnerů a řekne mi: Víš co?
Nyní tedy dvě přednostní práva. První vystoupí pan předseda Faltýnek, připraví se pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. On tady několikrát prohlásil ve svých vystoupeních a projevech, že to, co my jsme tady přijali, je běžné ve všech státech, nebo téměř ve všech státech Evropy. Já vám velmi stručně řeknu, jaký je stav v deseti konkrétních státech, ale samozřejmě i včetně těch, kde to je, kde to opravdu je přijato podobně a nějakým způsobem to funguje. Ale prostě není pravda, že je to běžné ve všech státech Evropy. Států je deset, čili to bude deset vět. Ani v tomto případě však citovaný předpis neřeší přímo otázku neslučitelnosti výkonu funkce ministra a vlastnictví podílu v obchodní společnosti.
Jak velká tato částka měla být a zda vůbec byla? Pak by přece nebylo možné, aby tady přišla společnost s tím, že potřebuje další peníze na útlum těžby, protože vlastně jinak není schopna zajišťovat pokračování těžby. Přece to musela být nemalá částka. Stejně tak tady zaznělo, že v roce 2009 Sněmovna přijala usnesení, kterým zavázala vládu, aby byl naplněn onen článek smlouvy, kterou, předpokládám, nikdo z nás nemá, ale vláda ji určitě má a má k ní přístup, že budou převedeny byty nájemcům. Pokud toto usnesení bylo, pak přece vláda musela zajistit naplnění této smlouvy. Vymáhala vláda nebo vlády, které v té době působily, toto usnesení a jakým způsobem?
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ono mi to nedá, musím na to reagovat, teď na pana poslance Hovorku. V tom je rozhodující princip. A byty přece nejsou předmětem podnikání v důlní činnosti. To je nesmysl. Byty nikdy neměly být součástí majetku privatizovaného jako majetek OKD.
Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, ano, máte pravdu. Pokud se tak stalo, pak musel pochybit někdo na Fondu národního majetku, lidé, nebo tým lidí, kteří připravovali předmětné smlouvy a podklady pro rozhodování vlády. To je pravda. A někdo za to nese konkrétní odpovědnost.
Každá šachta má sto kilometrů chodeb. A já vyčítám to, že skutečně tyto náklady nebyly zahrnuty. To jsou miliony, miliony ročně. Děkuji.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Ano, rozumím tomu. Jak byla privatizační smlouva uzavřena.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
V zahraničí z nás musí mít legraci a srandu, jak my si tady neumíme vyřešit věci u nás sami doma. A vláda nám hodinu padesát zarytě mlčí.
Ten převedl stavební společnost, kterou vlastnil, na manželku a na syna. Předstíráte zde, že - před veřejností - jste tento zákon chtěli mít už dlouho, jen nebyla ta správná příležitost. Máme tady Babiše, tak je potřeba ten zákon přijmout. I pan prezident Zeman v podstatě zopakoval to, co si myslí ať ústavní právníci, tak velká část české veřejnosti. Ten zákon není koncipován obecně, ale je napsán proti jedinému člověku, který začal ohrožovat ekonomické zájmy tradičních politických stran. Myslím, že už nemá smysl dál pokračovat, další záležitosti ať rozhodne Ústavní soud. Porušení zásady rovnosti mezi podnikatelskými subjekty, zásah do legitimního očekávání práv nabytých v dobré víře nebo rozpor s právní judikaturou EU, i když kolega Chvojka - omlouvám se, pan ministr Chvojka - říkal, že žádný rozpor není. Ale vám je to, předpokládám, jedno, dámy a pánové, vy jste takhle byli zvyklí fungovat 25 let a vždy to nějak prošlo. Závěrem mi dovolte, kolegyně a kolegové, abych ještě přečetl velmi stručné stanovisko a argumenty pana prezidenta, které ho vedly k vetu tohoto právního paskvilu. K vetu tohoto právního paskvilu! Jejich odůvodnění je založeno na ničím nepodložených domněnkách, postrádá jakékoliv konkrétní argumenty a je zjevné, že při jejich přijímání nebyla v úvahu vzata ta hlediska, která by měla být v právním státě pro tvorbu a schvalování každého zákona rozhodující. b) princip potřebnosti, že podle něho povoleno ve vztahu k dotčeným základním právům a svobodám použít pouze nejšetrnějšího z více možných prostředků;
Čím dřív bude tento zpackaný zákon z pera vládních zákonodárců opravený, tím méně škod hrozí. Druhý stejně závažný důvod je, že vánoční svátky ukázaly zcela jasně absurditu a hloupost tohoto zákona, připravovaného a prohlasovaného vládními senátory a poslanci. Když pomineme zmíněnou protiústavnost, tedy že zákon diskriminuje podnikatele, tak praxe ukázala, že nedokáže naplnit deklarovaný totalitářský cíl - zajistit povinně blaho zaměstnancům. V prvé řadě, pokud obchod zavřel, nic mu nebránilo nařídit zaměstnancům inventuru nebo sanitární den. Doslovné znění zákona zakazuje pouze prodej, takže neříká, že by obchody musely mít zcela zavřeno. První využila díry v zákoně největší prodejna s hračkami v České republice, firma Hemleys, která na státní svátek 28. října ve své megaprodejně udělala zábavní dětský den. Zaměstnanci tak měli stejný pracovní den jako jindy, pouze neprodávali, jen propagovali firemní zboží. Když stát trestá živnostníky, že pracují, kdy chtějí, pak jsme už myslím překročili hranici únosné totality, kterou zemi a občany svazujeme. Tento zákon také modelově ukazuje kvalitu práce celé Sobotkovy vlády. Je to otřesné. Všeobecně jsou postiženi malí prodejci jak v zavřených obchodních centrech, ale i malé prodejny v sousedství zákonem zavřených velkých obchodů. Jenže k tomu přidejte povinná hlášení, EET, plošný zákaz kouření v hospodách, odvody DPH z nezaplacených faktur a další stovky klacků pod nohama, které házíte neustále živnostníkům, a dojde vám, že postupné utahování šroubů už nelikviduje jednotlivce, ale tisíce a tisíce lidí, živnostníků i jejich zaměstnanců, kteří se provinili pouze tím, že se chtějí živit vlastní prací. Není to jediný zákon, který ničí svobodu života i práce v této zemi. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Prosím pana poslance Grospiče a po něm pan poslanec Koníček.
Děkuji, pane předsedo. Jde o návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou, sněmovní tisk 908, rovněž v prvním čtení. Prosím rovněž o pevné zařazení tohoto bodu na zítřek, to je středu 11. ledna, po již pevně zařazených bodech odpoledne.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Chalánkovou a po ní pana poslance Velebného.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Pan poslanec Soukup je zatím posledním přihlášeným.
Pane předsedo, děkuji za slovo.
Tento bod zde byl obsáhle rozebírán, a proto se k tomuto bodu již nebudu vracet. Dnes už víme, že to neprospělo českému státu. A pokud máme hledat záměr a úmysl, tak to nelze oddělit od finančního prospěchu, který s tím mohl být spojen. Stát by měl disponovat, a dle mého názoru disponuje, dostatečnými technickými a materiálními prostředky, aby prověřil historii finančních toků spojených s osobami, které se historicky na privatizaci OKD podílely. Ano, může to být složité, může to být i nemožné. Chápu, že mi teď někdo řekne nejde to.
Mně přijde velmi absurdní, když Sněmovna má vyzývat, a ještě ústy koaličního poslance, aby ministři něco dělali. Bohužel zatím tady nezaznívá, co dál. Z toho, co je a mohlo by se dotýkat Ostravska, tak strategickou surovinou na seznamu Evropské unie, kritickou strategickou surovinou je koksovatelné uhlí, to je realita.
A ještě než dám slovo panu poslanci Josef Hájkovi k faktické poznámce, požádám opět kolegy o klid. To velmi vážně. Nyní faktická poznámka pana poslance Josefa Hájka.
Proč, prostřednictvím pana předsedajícího pane Hájku, vaši ministři nekonají? Na to potřebují usnesení? Není náhodou nějaká instituce zastupování státu ve věcech majetkových? Měřte všem a vždy pořád stejným metrem. Vy jste slibovali jinou politiku, tak ji dělejte. Na férovku, otevřeně, a vaši ministři, když jste si tak jistý, tak ať konečně začnou konat.
Co se v kauze OKD Byty dělo dál? Důvodem bylo to, že stát nedůsledně kontroloval plnění příslušných ustanovení smlouvy. Předpokládám, že na prstech jedné ruky spočítám ty, kteří uvěří tomu, že to byly dary pramenící pouze z politického přesvědčení pana Bakaly. Bohužel jsem se o tom, jak chce vláda v této věci dále postupovat, prozatím nic nového nedozvěděl. Za druhé, že jednoznačně smluvně nezavázal kupujícího k následnému odprodeji 44 tisíc bytů nájemníkům. A za třetí, že smluvně nezavázal kupujícího k vytvoření rezervy na fázi likvidace dolu. Oni nechtějí, ať pan premiér točí kormidlem, oni chtějí své byty, které jim byly slíbeny, a pan premiér jim to měl garantovat. Z vlastní zkušenosti vím, jak propracovaný systém vytváření rezerv pro takovéto případy a nakládání s nimi funguje v největší německé těžařské společnosti RAG. Vždyť horníci Bakalovi vydělali desítky miliard a dnes, když jim zavírají šachty, dostanou, jak se u nás říká, suché z nosa. Nejsou slíbené peníze na odstupné, nejsou peníze na technickou likvidaci šachet. A kdo to všechno zaplatí? Daňový poplatník. A za jakou cenu? Za několik miliard korun. Doufám, že těmito právními kroky ze strany České republiky vůči současným nebo bývalým majitelům bytů OKD pomůžeme prosadit to, co měl pan premiér Sobotka garantovat u prodeje 46 % akcií státu. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. S tímto heslem pan Kalousek prosazoval církevní restituce.
Připraví se paní poslankyně Milada Halíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji kolegovi Hájkovi z mého regionu, který docela přesně pojmenoval situaci, která v tomto regionu momentálně je, a jak tento region žije problémy OKD. Musím zde ale upozornit, že tato země nemá jenom OKD. Týká se to problémů regionu, ale já si myslím, že každý z občanů v celé České republice je schopen ze své oblasti říci podobné negativní zkušenosti po vlně divoké privatizace. Těch firem, které takhle spadly a skončily historicky, je velice mnoho. Ale kdo si zde vzpomene na desítky menších firem, které byly zašantročeny, které byly rozkradeny, které skončily? Kolik tisíc zaměstnanců přišlo o svoji práci? To jsou všechno problémy, které tady dneska nezaznívají, nejsou základním tématem. Přesto si dovedu a dovolím připomenout návrh poslanců Komunistické strany Čech a Moravy na nepromlčitelnost zločinu privatizace. Zaznělo tady, kdo za to může. Zazněly tady výtky a výhrady. Problém, který je před námi, je nefunkčnost kolektivního vyjednávání. Toto je varování pro odborové hnutí: dejte si na to pozor, když budete sepisovat kolektivní smlouvy, abyste si pohlídali, že to, co je tam napsáno, je vlastník schopen plnit. Dneska můžou odboráři OKD pouze zpytovat svědomí a naděje, které vkládali, když se ukázalo, jaké má OKD problémy. Ale tyto problémy již tady mí předřečníci zopakovali, a proto se pokusím soustředit na to, co bych rád, aby tato ctěná Sněmovna přijala v rámci usnesení k tomuto bodu.
Zeptám se navrhovatele, pana ministra Chvojky, zda si přeje vystoupit.
Pan prezident republiky spolu s vrácením návrhu Poslanecké sněmovně zveřejnil své stanovisko, ve kterém poměrně zevrubně rozebírá, z jakých důvodů návrh vetoval. Předběžná úprava měla být vedena spíše cestou ústavního zákona nežli pouze zákona běžného. A třetí výtka či třetí okruh, použitím nepravé retroaktivity došlo k zásahu do principů legitimního očekávání spojeného s ochranou vlastnictví. Tak tomu bylo i u projednávání tohoto zákona. Není to nic, co by bylo v rozporu s Ústavou a co by bylo nenormální. Naopak je to zcela běžné. A poslední výtka: nepravá retroaktivita.
Děkuji, pane ministře. A nyní se zeptám zpravodajů. Paní zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní poslankyně Kovářová - není přítomna. S přednostním právem? Řádnou. Takže nejprve pan poslanec Okamura a potom pan předseda Faltýnek.
Vážené dámy a pánové, na úvod bych chtěl k tomuto hlasování o tzv. lex Babiš říci, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, nesouhlasí s oligarchizací politiky a také nesouhlasíme s výsledky této vlády, které je hnutí ANO nedílnou součástí. Ale není možné, aby o tom, kdo půjde nebo nepůjde do politiky, rozhodovaly předem stranické sekretariáty vedené Bohuslavem Sobotkou a Miroslavem Kalouskem. My v našem hnutí SPD prosazujeme přímou demokracii, tedy systém, kde jsou politici občany přímo volení a také odvolatelní a mají hmotnou odpovědnost. Zákon je navíc neuvěřitelně hloupý a účelový paskvil, který v praxi navíc nic neřeší. Jeho cílem není odstranit střet zájmů, ale jen politicky útočit na jednoho politika. Tak se prosím zákony nedělají. Andrej Babiš přepíše akcie na rodinu anebo to vyřeší jiným způsobem a v praxi bude mít stejný vliv jako dosud. Navíc to neřeší skutečné zneužívání vládní funkce. A stát přicházel o miliardy. To ovšem stávající politické elity, největší korupčníci a gangsteři v politice, odmítají. Právo podnikat v občanském životě máme všichni stejné, je to naše lidské a ústavní právo. Jen je k tomu nutné připojit, že musíme mít také všichni vymahatelnou odpovědnost.
Prosím pana předsedu Faltýnka.
Nechci se opakovat. Většinu argumentů proti tomuto právnímu paskvilu jsem již několikrát řekl, ale přesto mně dovolte ještě pár poznámek. Začnu citátem našeho pana premiéra. Měl by působit pro nově jmenované ministry v budoucnu. A hlavně, kdo mu tu vládu kvůli vnitrostranickým sporům nakonec vlastně zachránil.
Proto vznikla poslanecká iniciativa, která původní materiál, který byl odpřipomínkován, doplnila o potřebné věci změn, aby se do toho vešly i okresní nemocnice a malá zařízení a aby byl z praktického hlediska použitelný pro zdravotnictví naší republiky. Vznikla ohromná reakce, kterou jsme taky nepochopili, protože lékařská komora vždycky hlásala, že chce kvalitní zdravotnictví a kvalitní lékaře a vzdělané lékaře. V té době, abychom zákon 95 nepohřbili, tak jsme ustoupili jako předkladatelé a tento paragraf jsme ze zákona vypustili. Lékařská komora se už potom neozvala a nenabídla další řešení nebo jednání a začala postupovat tak, jak říkali předchozí kolegové. Konsenzus byl nejen v pracovní skupině a ve zdravotním výboru, ale tak jak tady zaznělo, tak velkou měrou se podíleli představitelé České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, podílely se na tom i asociace lékařských fakult a děkanové jednotlivých lékařských fakult, kteří jistě mají velké zkušenosti se vzděláváním našich mladých kolegů. Dovolte, abych se ještě zmínil o praktických lékařích pro děti a dorost. Sice se trochu cítím ve střetu zájmů, protože jsem pediatr, nicméně musím říct následující, a možná odpovím prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Hovorkovi. Ta změna je zjednodušeně opravdu z toho, že pediatrie je jenom jedna. Je to jeden obor, který má několik podskupin. Je zajímavé, že v pediatrii jsou nejenom praktičtí lékaři, ale máte tam dětskou kardiologii, dětskou endokrinologii, dětskou nefrologii.